Máte šanci vyměnit toho ředitele? Protože se tady vykládá vždycky pohádka, jak si starosta udělal ze svého kamaráda nebo z ženy kamaráda ředitele či ředitelku té malé školy. Nemáte šanci. Jak málo odvážných zřizovatelů se k tomu postavilo. Takže ten zákon prostě je zbytečný. Tomu rozumím. Pokud ta čísla tam nejsou, je to chyba vašeho předchůdce, protože ta čísla tam měla být, abychom věděli o faktech, jestli skutečně někomu pomůžeme, nebo jenom máme signály, ať už dobré, nebo špatné. Já jsem říkal: Ano, podle zákona a podle logiky školské veřejnosti je školní rok od 1. září do 31. srpna. Tak to přece je. Jinak to vnímají ředitelé a učitelé, délku školního roku, a jinak to vnímají žáci a rodiče. Jinak by nebyly přece prázdniny. Děkuji.
Děkuji a nyní prosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Semelovou. Prosím, máte slovo.
Abych pravdu řekla, já tu diskusi ze strany pravice nechápu. To není o dojmu, to není o pocitu. Jsou tady statistiky Úřadu práce, jsou tady informace každý rok z médií, z různých krajů, z různých míst, z různých škol, jsou tady informace odborů, Asociace pedagogů a ředitelů základních škol, dalších pedagogických asociací. A v momentě, kdy se má přijmout nějaký zákon, který tu situaci má vyřešit, nebo alespoň zlepšit, tak my tady budeme desítky minut, hodiny diskutovat nad tím, jestli ten zákon je zbytečný, nebo není zbytečný a jestli ho náhodou nemáme znova odložit!
Poprosím paní ministryni k mikrofonu.
A činím zde příslib, že samozřejmě při závěrečném hlasování tato data budete mít k dispozici.
Mám zde pět faktických poznámek. Prosím, máte slovo.

Tak tady taky padala různá čísla.

A já vám řeknu, že je velice nedůstojné, aby kantor deset měsíců vyučoval na střední škole matematiku a kluci potom o prázdninách jeli na vodu a ten samý kantor, protože dva měsíce nemá práci, je obsluhoval v kempu v kiosku!
Děkuji a poprosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou, připraví se pan poslanec Kořenek, po něm pan poslanec Urban. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně a kolegové, já jsem nechtěla vystoupit, protože tomu školství opravdu nerozumím. Vždyť ten učitel, který dostane, a víme každý ve svém kraji, že je to prostě nešvar, který se děje.
Ještě pro jistotu svolám kolegy z předsálí, aby případně stačili doběhnout. Pan poslanec Kalousek je zde a já ho tedy prosím k mikrofonu.
Děkuji, paní předsedající, budu velmi stručný.
Dříve, než pozvu k mikrofonu dalšího, dovolte mi načíst omluvy z dnešního jednání. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Já děkuji. A již zde vidím pana poslance Foldynu. Prosím.
Děkuji vám, paní předsedající, omlouvám se, stál jsem za dveřmi.
Já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zemánka. Já děkuji. A táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Ještě zde mám poslední výzvu pro pana poslance Adamce, který tady byl přihlášen do podrobné rozpravy a není zde. Takže je vyřízeno. Takže tudíž podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto zákona. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Poslankyně a poslanci, jedná se o druhé čtení tohoto návrhu zákona, takže já jenom stručně připomenu...
Já děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Prosím, máte slovo.
Kraje nám zaslaly analýzy, kolik lidí potřebují na jaký operační program regionální v jednotlivých NUTS, v jednotlivých krajích. Já se domnívám, že toto je naprosto relevantní důvod, aby žádný termín tam nebyl uveden. Co se týče poznámky, kterou zde sdělil pan poslanec Bendl, tak já bych za ni chtěla poděkovat prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci, že zmínil, že tento zákon je klíčový. Je velice klíčový. Není to pravda. Takže já to beru jako váš námět, podnět, budu se tím zabývat. Na vaši poslední otázku ohledně podpory místních komunikací. Já jsem řekla, že místní komunikace budu sanovat ze státního rozpočtu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Obce do 3 tisíc obyvatel. Na to chci vyhlásit program. Takže já jsem si to vzala za svůj vlastní úkol a již teď mám domluveno s Ministerstvem financí, že vyhlásím program ze strany Ministerstva pro místní rozvoj právě na podporu místních komunikací pro obce do 3 tisíc obyvatel. Zároveň bych chtěla zmínit, že také není úplně pravda, že například silnice nebudou financovány z operáků. Budou. Například dvojky, trojky budou součástí IROP. Vzhledem k tomu, že budou další faktické poznámky, tak se na ně těším. Nicméně bych chtěla říct, že všechny náměty, co jste zde zmínili, si budeme brát k tělu.
Odpověděla jste skutečně myslím na všechny dotazy, nebo na značnou část, která byla položena. A s prvním přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura.
Protože to, co předvedla, prostě není fér. Pominu tu ich formu. Já budu sanovat místní komunikace! No tak si to přečtěte, ten stenozáznam. Není pravda, že z operáku nebudou financovány cesty, budou dvojky a trojky. S tím já souhlasím. A to nejsou dvojky a trojky. To se na mě nezlobte. Teď říkáte, jak je to klíčové, jak je to třeba projednat a přijmout. A jestli si vzpomenete - kdy ten zákon přišel do Poslanecké sněmovny, paní ministryně? Dvanáct měsíců poté, co přišel do Poslanecké sněmovny. Pokud tak neučiníte, tak to budu považovat za projev slabosti.
Přistoupíme k dalšímu bodu, který jsme zařadili na jednání, a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Ambicí předkládané novely je řešení pouze nejaktuálnějších diskutovaných ustanovení platného zákona a zároveň nastavit vyvážený systém práv a povinností cestovních kanceláří, pojišťoven a státu a zároveň zajistit ochranu spotřebitele v souladu s cíli směrnice Evropské unie.
A potom v podrobné rozpravě si dovolím přihlásit se k tomuto pozměňovacímu návrhu. Děkuji za pozornost.
A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Luzara s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Semelová, taktéž s faktickou poznámkou.
Vážená paní předsedající, paní ministryně, já si dovolím položit otázku spíše statistickou a týkající se možná v druhém čtení pro garanční výbor zajímavou, každopádně pro mě určitě. Ptám se proto, jak statisticky významná skupina takovéhoto řetězení je. Týká se to soukromých zřizovatelů, nebo obecních zřizovatelů, krajských zřizovatelů těchto vzdělávacích institucí? Pokud by se to mělo týkat, řekněme, zřizovatelů obecních nebo krajských, asi existují seznamy, která města, které obce takhle postupují.
Děkuji a poprosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou, připraví se pan poslanec Zlatuška . Prosím, vaše dvě minuty.
Navážu na kolegu a pokusím se mu, aniž bych chtěla brát slovo paní ministryni, na některé záležitosti odpovědět. My jsme o tom jednali na výboru. Pokud bych mohla uvést některé statistiky, a netýká se to pouze škol soukromých, týká se to všech škol, všech zřizovatelů, tak loni v červnu v evidenci úřadu práce bylo 411 uchazečů o práci učitelských oborů. Proto bych byla velice ráda, kdybychom o tom jednali věcně, aby co nejrychleji tento zákon vešel v účinnost.
Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Zlatušku s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Chtěl bych opakovat to, co už jsem říkal jak na výboru, tak při prvním čtení. Když mě oslovily odbory s tím, abych tento zákon podpořil, tak jsem se zeptal, kolik mají povědomí o tom, že se to týká učitelů. Nemají žádné povědomí o tom a nemají žádné údaje, kolika učitelů se to týká. Co se týká těch dat, která zde říkala paní poslankyně Semelová, pokud si náhodou dávají absolventi škol na úřad práce své žádosti o místo, tak to také vysvětluje ten nárůst před prázdninami.
Děkuji, a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Putnovou s řádnou přihláškou. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, dámy a pánové, když minulé vedení Ministerstva školství avizovalo, že připravuje tuto novelu, dali jsme jasně najevo, že ji podpoříme. Chtěli jsme ji podpořit, aby bylo jasné, na straně koho stojíme v tomto sporu učitelé versus ředitelé. V tomto věcném sporu ředitelé versus učitelé stojíme jednoznačně na straně učitelů. Je mně líto, paní ministryně, že svoji premiéru v Poslanecké sněmovně musíte mít u novely zákona, který je ovšem podle mého soudu zbytný. Z té rozsáhlé diskuse, kterou jsme vedli na školském výboru, jednoznačně vyplývalo, že řada zkušených ředitelů škol považuje propouštění učitelů na prázdniny za manažerské selhání. Je to nemravná praxe a je to selhání ředitelů. Jak je možné, že starostové obcí se nezajímají o to, že jejich děti budou učit učitelé, kteří jsou jako žoldáci najímaní od podzimu do jara? Jak je možné, že toto tolerují? Kde jsou školské rady, kde jsou odbory, metodika Ministerstva školství? Domnívám se, že Ministerstvo školství si situaci zjednodušilo. Jsem přesvědčena, že bychom neměli všechny nešvary ve školství řešit novelou zákona. Ne proto, že bych se práce bála, ale pokud by tomu tak bylo, tak si, dámy a pánové, musíme vyhrnout rukávy a čeká nás skutečně hodně práce. Na druhou stranu nechtěla bych žít v zemi, kde všechna rozhodnutí a všechny naše kroky bude korigovat a bude určovat zákon.
Mám zde žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím. Požádám vás o opětovnou registraci. Kdo je proti tomuto návrhu?
Nebudu je tady všechny jmenovat.
Děkuji panu zpravodaji hospodářského výboru Michalu Kučerovi a otevírám rozpravu.
Když jsem poslouchal paní ministryni, tak avizovala, že přinese zase nový zákon, což v jejím případě už je skoro tradice, že vždycky něco předloží a říká, že za chvilku přinese nový, protože ten bude potřeba opravit.
Sice jsem pochyboval o tom, že může být před zahájením rozpravy faktická poznámka k rozpravě, ale pan kolega Bendl skutečně reagoval na zprávu paní ministryně. Přednostní právo nejdříve pana kolegy Stanjury, předsedy klubu ODS. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Navážu na Petra Bendla. Já jsem o tom mluvil v prvém čtení. Tam se píše - kdo předkládá rozpočet a k tomu že musí být dva roky rozpočtové. Ale to je zcela standardní. To úplně je zbytečný paragraf. Ale o tom rozhodneme ve třetím čtení. Pokud ten zákon projde tak, jak ona navrhuje, tak nikdo nepojistí klienty českých cestovních kanceláří. Já tomu vůbec nerozumím. Jaká ochrana spotřebitele, když žádná cestovka nebude mít pojištění? Jaké bude řešení? No cestovní kanceláře nebudou podnikat v České republice.
Lidé nedostali své oprávněné nároky. Takže to bylo cílem té novely, aby klient byl stoprocentně chráněn, nikoliv aby byly chráněny pojišťovny. To nebyl primární zájem. Takže možná méně teorie a více praxe.
Úplně jsem to z toho vystoupení nepochopil, ale proto jsem se nepřihlásil. Vy, paní ministryně, používáte pojem komplexní pozměňující návrh. Jestli myslíte standardní pozměňovací návrhy, které prošly - komplexní pozměňovací návrh je to, že vezmete starý zákon, takhle ho zmačkáte, hodíte do koše a napíšete celý nový zákon. Pak se o něm hlasuje, že to je základ, a případné další pozměňující návrhy se k tomu dávají. Opravdu ne. Tak já teď fakt nevím. A neříkejte, že chcete chránit klienta, když ty cestovky nebudou pojištěny. A máte to černé na bílém v poště. Nebo jim všem odeberete koncese, protože nejsou pojištěny? No, může se to stát, protože je tam napsáno, že cestovní kancelář může podnikat, jenom když má uzavřené pojištění.
Děkuji.
Pane předsedající, já vám děkuji za slovo. To je jen takové určení čísla, ve kterém se pohybujeme Teď zde byla otevřena otázka bezlimitního pojistného plnění. To je také odraz toho, jak se vyvíjí společnost, cestování a vše s tím spojené. Mám tady připravená čísla, ve kterém roce bylo kolik úpadků cestovních kanceláří, tím nebudu zdržovat. Já se vrátím k tomu bezlimitnímu pojištění. Řeknu ještě, že v současné době tak, jak probíhá pojistné cestovních kanceláří mezi pojišťovnou a cestovními kancelářemi, tak to funguje.
Děkuji paní poslankyni Fischerové a do podrobné rozpravy už přihlášena jste.
To byl přece ten problém. Takže proto právě říkám, že mi to připadá, že je to tady nějaký lobbing pojišťoven, které si myslím, že na tom - nebo máme tady i tvrdá čísla, že na tom pojištění cestovních kanceláří vydělávají opravdu velké peníze. Přesto tady zástupci pojišťoven, Česká asociace pojišťoven argumentuje -
Pane kolego, já vás ještě přeruším. Prosím sněmovnu o klid. Rád bych, abychom tento tisk v pořádku doprojednali. Jsme ve druhém čtení. Prosím tedy o klid, aby mohl pan poslanec dokončit svůj projev.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, lhůta na poradu jak klubu sociální demokracie, tak klubu ANO uplynula, a budeme tedy pokračovat. Už je to v pořádku, takže budeme opakovat hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl také přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které padly k pořadu schůze, a můžeme tedy přikročit k projednávání bodů tak, jak byly na dnešek pevně zařazeny. Ten vám byl doručen 16. června. Zeptám se pana premiéra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Zeptám se pana předsedy vlády, zda si přeje závěrečné slovo. Pan zpravodaj - přeje si závěrečné slovo? Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Budeme pokračovat bodem Pan ministr životního prostředí je již na místě a ještě prosím pana zpravodaje, pana poslance Josefa Nekla. Mám zde jednu přihlášku pana poslance Zahradníka.
Já vám děkuji, paní poslankyně, za váš příspěvek do rozpravy a požádám druhého přihlášeného a tím je pan poslanec Bendl.
To znamená, že dojíždí starý systém a vedle něj začíná běžet systém nový. A byť to teď navenek tak nevypadá, mohou - zcela logicky, protože také budou jinak odměňováni, budou jinak vnímáni - ty projekty řídit zcela jinak. Teprve uvidíme, co udělá služební zákon s fungováním úředníků obecně, ale tohle se nás bude týkat na léta další. Ale to zázemí už bylo potřeba mít vytvořené. Rád bych, zda by paní ministryně se tady mohla zmínit o tom, jak je tedy na to připravena, nebo jak je Česká republika připravena z hlediska personálního. Jak se s touhle situací popere? Zároveň se možná budou potkávat i na jednotlivých úřadech či kancelářích, zdali i toto bude do budoucna propojené, či budou pracovat zvlášť. U nás zatím o tom nemám žádné povědomí, že bychom toho byli schopni. Máme regiony, které hranice s jinými zeměmi nemají, a tuhle možnost tudíž nevyužívají. Do roku 2004 to byl nemalý objem prostředků, které byly schopny některé regiony využívat.